Toto usnesení obsahovalo tenkrát i řadu konkrétních úkolů. Byla to spolupráce s nejlepšími vědeckými kapacitami v zemi, s Akademií věd a výzkumnými ústavy, jejichž výstupy pak sloužily k formulaci koncepce. V květnu 2016 pak vláda Bohuslava Sobotky projednala materiál k řešení sucha. Materiál obsahoval mix řešení, jak o tom jedná i zmiňovaná koncepce. Předkládané zákony jsou další z těch kamínků k realizaci tady této strategie a těchto koncepcí. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, já vítám tuto dnešní debatu i to, že věnujeme tématu vody a sucha celou mimořádnou schůzi. Ale kdybychom vodu začali řešit teď, jak to tamto vidíme ze strany Pirátů, bylo by tedy opravdu pozdě. Chci ale zdůraznit ještě jednu věc. Pánové ministři Toman a Brabec jsou opravdu skromní ve výčtu toho, co se dělá nyní. Protože tuto problematiku sleduji už léta, chci ocenit u nich především jednu věc, že se dokázali domluvit, že dokázali spolupracovat a dokážou spolupracovat, a dokázali tak překonat to, co skutečně trošku práce brzdilo proti tomu, jak jsme si představovali, že se věci realizovat budou. To, že to dokázali, je skoro zázrak. Věřím proto také, že se všichni shodneme nejen na těchto dvou novelách vodního zákona v této chvíli, ale posléze i na užitečném a velmi potřebném ústavním zákonu, který problematiku vody bude řešit a na kterém, jak je známo, vláda již pracuje, a věřím, že co nejdříve doputuje do Sněmovny, že bude také ale respektovat ústavní zákon to, o čem je řeč zde ze strany opozice. Tady si nemůžeme hrát skutečně na to, kdo je odkud. To je bytostný zájem všech občanů této země a budoucnosti této země. Musí být vždycky jednoznačné, že voda je víc než písek. Ale to by byla další debata, která by reagovala na to, co se děje u nás v kraji. A věřím tomu, že celou problematiku společně posuneme.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Václava Klause a připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, máte slovo.
Častokrát je tato cesta kritizovaná, je spojovaná s nějakou betonářskou lobby. Já tedy si myslím, že to tak není. Prostě měli bychom myslet na zadní kolečka. Až skutečně to sucho bude kritické, tak každá ta nádrž bude určitě potřebná. Dámy a pánové, to je věc, která samozřejmě podle mě není populární. Takže další věc, kterou bych chtěl zmínit, je vůbec to, na co používáme vodu, kterou u nás zachycujeme. Ve světě, ve světovém globálním průměru, 75 % vody je používáno na zemědělské účely, 20 % vody na průmysl a služby, 5 % pak slouží jako voda pitná. V Evropě to je tedy již 33 % zemědělství, 54 % průmysl a služby a 13 % voda pitná. Co to znamená? Takže to jsou čísla opravdu varující. Ale pořád ještě samozřejmě máme velký deficit ve spodních vodách a ten roční úhrn srážkový chybějící určitě se těmito srážkami nedoplní. Nyní tedy k našemu sněmovnímu tisku. Takže nebudu tady načítat tento návrh, protože je již obsažen v návrhu jak zemědělského, tak hospodářského výboru. Chtěl bych se ještě vyjádřit k otázce vlastnictví vody, která tady padla. Není tomu tak. Už se dávno ukázalo, že obce, nebo veřejná správa, nejsou dobrým podnikatelem. Že hospodaření na té infrastruktuře, to není jenom čerpání vody, její úprava, její rozvod a odvádění tedy odpadních vod a jejich čištění. Ještě jeden komentář bych si rád dovolil, který tady... asi dvakrát nebo třikrát se mluvilo o chráněných oblastech přirozené akumulace vod, zkratka CHOPAV, taková mluvící zkratka. Jak už jsem řekl, pozměňovací návrh považuji za předložený prostřednictvím obou výborů.
Takže já končím obecnou rozpravu. Pan ministr Toman, pan ministr Brabec? Pan zpravodaj Tureček a pan zpravodaj Munzar?
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych se ráda přihlásila ke svým dvěma pozměňovacím návrhům.
Dámy a pánové, díky těm nemocem na magistrátu opět vystoupím v roušce, provedu si takové dechové cvičení. Ale chtěl bych svoje vystoupení k vodě a suchu věnovat populismu. To je hovadina, kterou už hájil Římský klub, když já jsem se narodil. Zásoby ropy jenom kolísají na ceně, čili když cena roste, zásoby ropy rostou, protože těm všem investorům se to více vyplatí hledat, a když klesá jako třeba teď, tak dojde určitě zase k relativnímu poklesu. Kupříkladu ten benzin je taky neustále levnější. Včerejší večer jsem nevěnoval alkoholu nebo nějakým zábavám nebo cyklistice, ale věnoval jsem se studiu hydrologických ročenek České republiky. Ale abych to ukončil. A potom jsme tady měli dva měsíce, a sice leden letošní a duben, které byly srážkově také velice minimální, a to sucho samozřejmě nějakým způsobem kulminovalo.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Nemáte zájem. Takže budeme hlasovat o předloženém návrhu, já zagonguji. Mám jenom dvě ruce. Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí byl přijat.
Takže my chceme odstranit tuto legislativní bariéru. Takže si myslím, že je to projev určité ambice, kdy skutečně veřejnosti říkáme ano, voda nás zajímá, využití vody a úspory vody nás zajímají, ale zároveň to děláme způsobem, který je pro Ministerstvo zdravotnictví realizovatelný. Já bych jenom závěrem chtěl připomenout to, co už tady zaznělo. My jsme dneska představili náš plán
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Gazdík, připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.
A chtěl bych poděkovat i panu ministrovi životního prostředí, protože zjevně ho i snaha opozice pohnula k větším činům, a jsem tomu velmi rád, protože by tady nemělo jít o politiku, ale o budoucnost. Všechna opatření z komplexních pozemkových úprav se podařilo realizovat a dnes díky rybníčkům, tůním, melioračním brázdám, záchytným průlehům jsme chráněni jak před suchem, tak před bleskovými záplavami. A měl bych tady jeden dotaz na pana ministra životního prostředí i zemědělství. Proč je těch peněz tolik, že kdyby měla komplexními pozemkovými úpravami projít celá republika, tak by to při současném financování trvalo 273 let? Lozi díky tomu není sucho. Klíčovou roli v adaptaci na změny klimatu hrají bezesporu zemědělská a lesní půda, kde jsou opatření financována převážně z prostředků Ministerstva zemědělství." Prosím, pane ministře, poslal jste tento dopis i představenstvu Agrofertu a jiných velkých zemědělských společností, které svou činností můžou výrazně, a vy to víte, boj se suchem ovlivnit?
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Jaroslav Holík, připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.
Jestli můžu, jenom v úvodu malinko zareaguji na slova svého předřečníka Petra Gazdíka prostřednictvím pana předsedajícího. Petře, tady 40 let byl socialismus, tady ještě komunismus nebyl. Životadárnou tekutinou v lidském těle je krev. A stejnou funkci v přírodě zastává voda. Voda je základní podmínka života na této planetě Zemi. A pokud zdroje pitné vody zničíme, tak život na Zemi zanikne. Já jsem ze Zlínského kraje a mnohdy mi připadá, že to děláme všechno přesně proto, jenom aby ten život zanikl. Minulý víkend jsem se účastnil pochodu u Uherského Ostrohu, kde v přirozeném akumulačním území má vzniknout štěrkovna. A její kapacita je zásobovat až 100 tisíc lidí. Aby tam bylo, že vědomé poškozování vodních zdrojů musí být posuzováno jako trestný čin.

To je asi jedna hlavní věc. To je jeden holý fakt.

Nedej bože, kdyby vás někdy potkala.

Ale to zase necháme na těch krajích?

Takže za nás, samozřejmě jsme pro to, abychom tento zákon prohlasovali.

Současně bych ráda připomněla, že je, myslím, dobře vidět, že ta rozprava je užitečná, že v ní zaznívají věcné argumenty a že bylo opravdu velice překvapivé to prvotní rozhodnutí rozpravu omezit. Co se týče samotné věci, tak jde o diskusi nad kompenzací, nad kompenzační vyhláškou, nikoli úhradami. Ale tohle, co dnes probíráme, je kompenzace za mimořádný pokles příjmů, za mimořádné omezení provozu, za mimořádný zásah. A ta lékárna se tam uživí jenom proto, a to těsně nad vodou, že tam je taky zdravotní středisko a ještě z těch okolních vesnic tam jezdí lidé k lékaři. A je to prostě jen tak tak. Není to řetězec. Je to takzvaná malá jedinečná lékárna. A já jsem tady s podporou konkrétního návrhu, který nahrál do systému pan poslanec Kaňkovský. A řeknu důvod proč. Protože opravdu si mnozí můžete říkat: ale zrovna do lékáren lidi chodili. Návrh na odpuštění odvodů může mít dva limity - limit pro lékárny do 50, nebo do 25 zaměstnanců. Děkuji za pozornost.
Opakuji, rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Takže situace, kterou jsme tady ještě neměli.
Přehlasovali jste nás.
Poslanec Kupka. K hlasování. Prosím.
Tak zpochybňuji hlasování.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní tedy budeme opakovat hlasování, jehož obsahem je schválení nebo neschválení obecné rozpravy. Hlasujeme o tom, zda vedeme obecnou rozpravu. O tomto návrhu budeme bezprostředně hlasovat. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby? Do obecné rozpravy je v tuto chvíli ... Aspoň se mi hlásil ještě v té předchozí části.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Je to skutečně velmi důležitý dokument, který nabývá na důležitosti ještě více než kdy jindy. A je to něco úplně jiného, než když jsme v příloze tisku 868 měli pouze obecné teze. Mohu říci, že tak jak jsme zatím měli možnost vyhodnotit tu první verzi úhradové vyhlášky, a je to dokument velmi obsáhlý se spoustou velmi sofistikovaných vzorců, tak mohu konstatovat alespoň za naše experty, že považujeme za velmi slušně řešenou akutní lůžkovou péči i financování v řadě dalších odborností. Tam Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že nedojde k omezení péče. Ale je potřeba se na to dívat ještě optikou těch zvýšených nákladů. Takže tato zařízení měla velmi zvýšené náklady nejenom na dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, ale také na personální náklady. Takže ta predikce, kterou Ministerstvo zdravotnictví v tom segmentu následné péče udělalo, podle mého názoru neodpovídá. A tady bych chtěl vyzvat pana ministra, aby ještě v tom následujícím období do té finalizace úhradové vyhlášky s tímto segmentem vstoupil v jednání.
Pan poslanec Válek je přihlášen do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně jsem si nakonec řekl, že se nenechám vmanipulovat do toho, abych se choval jinak, než jsem zvyklý a než se tady tři roky chovat snažím. Totéž se týká těch mezd, které jsou tady. To, co jsem říkal na zdravotním výboru, vypadly některé segmenty. Ale zmíním se zase o konkrétní věci. Já nevím, jak to bylo v jiných nemocnicích, ale tentokrát více než jindy je třeba zohlednit individuální rozdíly mezi zdravotnickými zařízeními - poskytovateli. Já jsem si plně vědom, že konstrukt úhradové vyhlášky takto není postaven, a jsem si vědom, že je to nelehká práce, kterou musí ministerstvo koordinovat, nelehká práce diskuse mezi poskytovateli na jedné straně a pojišťovnami na druhé, ale jsem si vědom, že jiná možnost není. Proto si dovolím závěrem poprosit a požádat, pane ministře, já jsem opravdu hlasoval pro tento zákon a budu pro něj hlasovat z toho důvodu, že doufám, že vám jde o zdravotnictví a o české pacienty a že úhradová vyhláška tentokrát zohlední všechny požadavky, které jdou zohlednit, a bude zohledněn i individuální rozdíl.
Já vás samozřejmě musím pustit, pane poslanče, ale prosím, apeluji na všecky: takhle jsme se nedomluvili.
Prosím vás pěkně, předmětem dnešního jednání je tisk 868, to znamená možnost, aby ta úhradová vyhláška byla vydána. Není předmětem jednání úhradová vyhláška.
Poprosím pana poslance Třešňáka, je přihlášen do rozpravy.
Vyhlášku jsme obdrželi, tuším, v úterý večer a ve středu v poledne už o ní výbor jednal, respektive každý se v ní asi snažil najít to, co v ní chybí, nebo to, co by v ní případně upravil.
Ale jsou některé věci, které se v tomto zákonu objevují a promítají. Lékárny jsou naprosto jednoznačně součást zdravotní péče. Po technické stránce samozřejmě by to mělo být děláno pozměňovacím návrhem k zákonu o prominutí pojistného. Co se týče té číslovky, která v tomto zákonu je řečena, ta je dána počtem 50 zaměstnanců. Já upozorňuji, že 50 zaměstnanců má v této zemi 935 lékáren, to jest necelá třetina z toho jejich celkového počtu. Myslím si tedy, že bychom na tom zákonu neměli nic změnit, že bychom tam měli nechat tuto číslovku a jenom zařadit poskytovatele lékárenské péče do tohoto zákona, to znamená, verbis expressis tam napsat, že mají tento nárok. Ten návrh, tak jak ho tady říkám, byl zadán, má své číslo a já se k němu přihlásím ještě v podrobné rozpravě.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl především poděkovat těm sedmi koaličním poslancům, kteří umožnili, aby se tato rozprava konala. Ta rozprava byla naprosto věcná. Dokonce v ní vystoupilo i několik poslanců, kteří hlasovali proti konání té rozpravy, a je podstatné zmínit i to, že v tom zdravotnictví se točí miliardy a ta vyhláška bude mít dopady na skutečně miliardy veřejných peněz, takže bych velmi apeloval na to, aby příště v hlasování o konání obecné rozpravy nebylo takhle natěsno, ale aby se normálně automaticky schvalovalo, jako to tu dosud bylo zvykem.
Třeba tam normálně nechodí, protože si běžně kupují léky nebo si je vyzvedávají v rámci nákupů, a proto i ta síť je velmi důležitá, protože pak právě v takovýchto případech je velmi obtížné pro pacienty, když třeba jim nefungovala hromadná doprava tak jako běžně, nebo nejezdily autobusy, tak to bylo velmi významné. To znamená, ony tam zastávaly i tuto možnost. Samozřejmě to si musí potom kompenzovat většinou s kraji, nicméně i tak pro ně to byl velký zásah do jejich ekonomiky a pochopitelně provozní náklady jim zůstávaly dál. Takže určitě se přimlouvám, abychom to takto také potom zohlednili.
Děkuji panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi za vystoupení a ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo.
Ten zákon jasně obsahuje ustanovení, že je možné mezi zdravotní pojišťovnou a konkrétním poskytovatelem uzavřít samozřejmě speciální kontrakt.
Je to poněkud komplikovaná situace, protože ty body nejsou seřazeny za sebou, takže se obávám, že s tou sloučenou rozpravou to bude komplikované, pokud ji sloučíme tedy. Tak a předtím budeme muset ještě hlasovat o tom, jestli sněmovna uzná, že jsou zvláštní důvody k tomu, abychom mohli změnit pořad.
Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale skutečně takto to nejde dělat. Mimořádné důvody nejsou.
Jak jsem tedy již řekl, já to ještě upřesním. Nejdříve musíme hlasovat o tom, jestli jsou zvláštní důvody pro to, abychom v tuto chvíli změnili pořad. Takže já jsem již před nějakou dobou svolal kolegy do sálu, ale případně to udělám znovu. A měli bychom tedy pokračovat. Nicméně byl jsem upozorněn, že nejsou jednání přítomni žádní zástupci vlády, takže nevím, jestli pokračovat můžeme. Takže v tom případě já nejdřív vyhlásím pětiminutovou pauzu, jestli se nám... Pan poslanec Černohorský. Já děkuji. Konstatuji, že s přednostním právem se mi do rozpravy v tom bodu ještě přihlásil pan místopředseda Okamura, tak aby to bylo na záznam.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze, všechny vás vítám. Právě jsem vás všechny odhlásil, poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Nejprve pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Rakušan.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Předpokládám, že jsme schopni najít v příštím týdnu dohodu, že by mohlo být toto druhé čtení projednáno ve variabilním týdnu. Čili jde o zařazení tohoto zákona do pořadu schůze.
Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi krátce. Zároveň se domnívám, že ten nejdůležitější bod, a to je vyslovení pocty našim legionářům, tak ten má samozřejmě univerzální časovost, ten je nadčasový a můžeme tak učinit kdykoli. Přesto bych vás poprosil, abychom tento bod zařadili pevně dnes po bloku třetích čtení.
Dobré ráno, dámy a pánové.
Já tedy přivolám naše kolegy, kteří nejsou přítomni v sále, a budeme první hlasovat o návrzích pana předsedy Faltýnka, který navrhuje bod 356, tisk 805 - změna... Ano, změna rozpočtu. Kdo je proti? Hlasování číslo 167, přihlášeno je 151, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Pevné zařazení sněmovního tisku 502 bylo vetováno kluby. Dále je zde návrh pana předsedy Rakušana, abychom bod 379 týkající se pocty legionářům, zařadili dnes po bloku třetích čtení. Kdo je proti?